A to, co vy jste tady říkal, tak já vám převedu. Tak se proberte, možná méně něčeho.
Děkuji.
Výběrové řízení je v současné chvíli vypsáno na deset dní. Mně tedy v žádném případě ty odpovědi pana ministra pro místní rozvoj neuspokojily.
Děkuji a s přednostním právem se hlásí pan vicepremiér.
Já bych chtěl jenom zareagovat. Já jsem tady před chvílí reagoval na paní poslankyni Dostálovou, že některé věci se dají dělat paralelně, některé věci předpokládají, že je naplněno A, pak je naplněno B. Proto tento návrh sám o sobě je jakýmsi předkrokem ještě k dalším a je to fázované, i ty věci týkající se ministerstva, jednotlivých rezortů nebo jednotlivých systémů, mají své fáze. To jsou všechno aspekty toho projektu. Já se těším, až se setkám ještě s tím mluvčím nebo šéfem odboru, který vlastně adresoval ty tři dopisy poslancům, na které já jsem odpověděl, jednak odborům, ale jednak i poslancům, dostali jste je také do své schránky. A tato právní úprava, která zde je, tento návrh zákona, žádný přesun NAKITu či jeho vazby neřeší. Kdyby se tak stalo k čtvrtému měsíci příštího roku, k šestému, na vzniku Digitální informační agentury to nic nemění. Jsou to věci, které jsou konsekvenční a nejsou předmětem tohoto tisku.
A máme zde faktickou poznámku, paní poslankyně Peštová. Máte slovo.
To je první dotaz, protože samozřejmě všechno má nějakou svojí konsekvenci. To je jedna věc. Dostalo se ke mně - a buď mi to vyvrátíte, nebo potvrdíte - že už máte hotové webové stránky pro tuto agendu. To znamená, z čeho byly placeny, když zákon neexistuje? A jestli to je pravda, tak by to vlastně mělo zajímat NKÚ, protože NKÚ neustále někoho honí za to, že něco udělal a neměl udělat, protože neměl oporu v zákoně.
Mluvíme tady o odborné veřejnosti, a jak jsme se dozvěděli, ICT Unie je proti tomu. Zaměstnanci Ministerstva vnitra s tím také nesouhlasí. Vy dlouhou dobu - teď nemyslím přímo Piráty, ale myslím vlastně všechny ty subjekty, které to dneska podpoří - jste proti vzniku nových institucí, a tady naopak jste pro vznik nové instituce. Co když vám to Senát vrátí, prezident to nepodepíše? Jak to bude fungovat?
Nyní, paní předsedající, prosím o otevření rozpravy a poté o hlasování o návrhu na tajnou volbu.
Není tomu tak, rozpravu končím. Táži se na závěrečné slovo? Kdo je proti? Nyní se budeme zabývat bodem číslo Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky
V bodu 126, člen kontrolní rady Grantové agentury, budeme obsazovat jedno místo, a to z toho důvodu, že 3. 10. skončil mandát panu doktoru Zdeňku Dufkovi.
Děkuji, pane předsedo.
V tomto případě tedy bude to volba tajná. Nyní prosím o hlasování o návrhu na tajnou volbu.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? A dále se budeme zabývat bodem číslo Návrh na jmenování členů kontrolní rady Technologické agentury České republiky
Volební komise i zde navrhuje standardní volbu tajnou a já prosím o otevření rozpravy a poté hlasování o provedení tajné volby.
Děkuji. Já tedy otevírám rozpravu a táži se, zase někdo do rozpravy hlásí? Nikdo se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečné slovo? Zahajuji hlasování o tom, zda tato volba bude provedena tajně, a táži se, kdo je pro?
Nominace ze Senátu sem byla doručena dne 13. října letošního roku a byl navržen pan inženýr Petr Musil. Poslanecká sněmovna tedy dnes má provést tajnou volbu člena nominovaného Senátem. Člen Národní rozpočtové rady, pokud tedy dnes bude zvolen, se následně ujímá funkce složením slibu do rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny.
Není tomu tak, rozpravu končím. Je zájem o závěrečné slovo? Přistoupíme tedy o předneseném návrhu na volbu tajnou. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Nyní tedy můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Možná bych poprosil někoho z legislativy, protože my jsme v rámci procedury na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj měli také návrh na zamítnutí. Ty jsem nezaznamenal, takže vypouštíme.
Děkuji. Souhlasíme s touto procedurou, nikdo nemá nic proti?
Stanovisko výboru: doporučuje. Vypouští vyhlášky stanovující technický standard předání dat. Stanovisko výboru: doporučuje.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Můžeme přejít k dalšímu hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Stanovisko výboru: doporučující.
Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Výsledek: přijato.
Výbor doporučuje.
Kdo je proti? Prosím další bod.
Výbor doporučuje.
Kdo je pro? Výsledek: přijato.
Je to několik úprav procesu posuzování informačních systémů veřejné správy hlavním architektem eGovernmentu. Výbor doporučuje.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?
Miliardy hodláte poslat americkým a dalším zbrojařům, aniž by tu proběhla nějaká hloubková analýza stavu naší armády, a hlavně nějaká veřejná politická a odborná diskuse na téma, jakou chceme armádu mít. Namísto toho tu operujete procenty HDP, která prý musíme povinně zbrojařům naposílat, abychom byli údajně dobří spojenci. To vypovídá hodně. Čím víc procent pošlu americkým či zahraničním zbrojařům, tím jsem lepší spojenec a člen NATO? Ukázkovým příkladem takového spojenectví je předlužené Řecko, které do krachu dostaly v prvé řadě vysoké výdaje na zbrojení, kdy si Řekové kupovali německé a další zbraně a německé a další banky jim na to ochotně půjčovaly, přičemž peníze fakticky Řekové ani neviděli, protože tekly na účty zbrojařů. Opačný příklad je Izrael. Ten si nejprve udělal jasno, jakou armádu potřebuje, a buduje ji jen s ohledem na vlastní potřeby, přičemž velkou část zbrojní výroby si zajišťuje sám. Zbraně nakupuje bez ohledu na ideologii od těch, kdo mu nabídnou to nejlepší a za nejlepší ceny, a obecně na své bezpečnosti spolupracuje s každým, je mu jedno, zda s USA, Ruskem nebo s Čínou. Dělá jen to, co prospívá jeho občanům, občanům Izraele, tedy opak filozofie paní ministryně obrany Černochové, ODS a Fialovy vlády, která naopak dělá často to, nebo většinou to, dokonce možná už jenom to, co řadě českých občanů, možná i většině, vůbec nevyhovuje. Tak jako čeští, tak i řečtí důchodci neprojedli státní rozpočty, ale prošustrovali je neodpovědní a mnohdy i zkorumpovaní politici, kteří přihrávají veřejné peníze zahraniční zbrojní lobby nebo třeba i energetickým spekulantům. A to je cesta, kterou každý, kdo má zdravý rozum, musí odmítnout. Výdaje i příjmy rozpočtu je třeba maximálně zefektivnit. Je třeba zefektivnit a zlevnit státní správu na všech úrovních. Tento úřad, který má mít nově stovky zaměstnanců, vzniká v situaci, kdy na ministerstvech jsou funkční odbory pro digitalizaci, a i odboráři si stěžují a diví se tomu, jak to, že na tom úřadu bude jednou tolik zaměstnanců, a ty výdaje jsou samozřejmě obrovské. A jak by se ta miliarda hodila třeba zoufalým důchodcům nebo zoufalým matkám samoživitelkám, které dneska často nemají ani na každodenní živobytí, ani na své děti. Ale vy místo toho zřizujete monstrózní politickou trafiku. Hnutí SPD odmítá toto bezprecedentní zadlužování našeho státu, které je hazardem s jeho budoucností. Navrhujeme přesměrovat zbytné výdaje státu včetně zahraničních směrem k našim potřebným občanům a podnikatelům. Navrhujeme také přesun výdajů z inkluze ve školství na podporu speciální pedagogiky. A naopak, SPD navrhuje zvýšení podpory pracujících rodin s dětmi, pracujících občanů, českých občanů samozřejmě, chceme zvýšení podpory samoživitelů, pěstounů, seniorů, zdravotně postižených. Chceme zvýšení podpory bydlení, českého průmyslu, exportu či Integrovaného záchranného systému a chceme také navýšení státní rozpočtové rezervy pro boj s inflací. Všechny tyto pozměňovací návrhy postupně představí jednotliví poslanci SPD, kteří je připravili, a těch pozměňovacích návrhů podalo SPD několik desítek. Pokud nám koalice tyto naše návrhy neschválí, potom takto koncipovaný návrh státního rozpočtu poslanci SPD nepodpoří. Děkuju za pozornost.
Já bych tady mohla zopakovat celou řadu argumentů, proč s tím rozpočtem nesouhlasím.
To jsem říkal v prvém čtení, říkám to v druhém čtení, říkám to ve všech rozhovorech, ve všech mediálních vystoupeních. Kdo chce, to pochopí, kdo nechce, tak to nepochopí. Vláda navrhla - a bude se to v pátek projednávat - stropy stanovit podle zdroje. Se všemi klíčovými výrobci elektrické energie jsme trpělivě vedli mnoho týdnů na denní bázi expertní jednání, kdy oni dodávali podklady k tomu, abychom férově stanovili podle typu zdroje ty náklady, a to se stalo. Tudíž z tohoto nástroje vybereme fiskálně více než z windfall tax. Ale pořád platí to, co je v rozpočtu. To není žádné žonglování, to je částka opřená o odborná stanoviska dvou sekcí Ministerstva financí. Vláda přistoupila k tomu, že fiskálně významnější - pokud to schválí Poslanecká sněmovna, Senát, podepíše prezident republiky, to znamená, pokud to projde celým legislativním procesem - že fiskálně významnější budou odvody. Tady odpadají při použití tohoto nástroje veškeré pochybnosti o údajné optimalizaci nákladů a optimalizaci daňové povinnosti. Tento politický závazek vlády platí. A logicky, dokud jsme neměli pravidla pro pomoc velkým firmám od 1. ledna - a tam je skutečně potřeba evropská debata, a ta intenzivně probíhá pod českým předsednictvím - tak jsme tam tu částku nemohli zakomponovat. Takže já té kritice vlastně nerozumím. Před třemi týdny: Určitě nevyberete sto miliard, dneska, když jsme zvolili fiskálně jistější řešení, najednou je problém, že: Vyberete určitě více. Přitom jsem říkal, že to bude součet a že je to konzervativní odhad. Takže ten závazek, který jsem tady veřejně učinil, že z těchto dvou opatření vybereme 100 miliard, trvá a já pevně věřím, že to dodržíme. Rozsoudí nás čas. Pokud je to všechno legální, tak je to v pořádku. Pokud je to nelegální, máme na to Specializovaný finanční úřad pro velké firmy, celou Finanční správu, aby takové nekalé a nelegální praktiky odhalily. To se dělo, děje a bude dít, v tom není žádná změna. To si myslím, že proti tomu nemůže nikdo protestovat. Možná podle těch parametrů v jiném poměru, ale od začátku jsem tvrdil, že to bude součet obou nástrojů. Jediný parametr byl, že je 180 eur pro všechny výrobce, ale současně možnost na národní úrovni to... a podle těch zdrojů, a já si myslím, že to je správné a že je to spravedlivější. Tento postup jsme zvolili, tento postup je v návrhu státního rozpočtu a tento postup - a děkuji všem vládním poslancům - schválí v prvém čtení. A tím pádem se vracím k tomu, že máme schváleny základní parametry toho rozpočtu. Pro rok 2022 to už máme vyřešeno.
Samozřejmě, cena energie v první řadě dopadala na firmy a na rodiny, domácnosti a tomu se vláda měla věnovat primárně. Ale co se týká sportovního prostředí, to bylo daleko horší v tom, že kluby nevytváří a ani nemohou vytvářet z dotačních peněz dlouhodobé rezervy, které by v dobách horších mohly použít.
Stávající energetický zákon nedostatečně reaguje na potenciál využívání energetických zdrojů pro zajištění pokrytí vlastní spotřeby elektřiny. Předpokládaná novela energetického zákona zvyšuje hranici výkonu výrobny elektřiny, od které je vyžadována licence na výrobu elektřiny udělovaná Energetickým regulačním úřadem, ve vazbě na vymezení podnikání v energetických odvětvích, a to z hodnoty 10 kW na hodnotu 50 kW. Součástí předkládané novely energetického zákona je také úprava stavebního zákona, jejímž cílem je usnadnit rozhodování stavebním úřadům a zjednodušit povolovací procesy o umístění stavby pro výrobny z obnovitelných zdrojů s instalovaným výkonem, opět do 50 kW. Pro instalaci obnovitelného zdroje energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, který je součástí stavby, například tedy fotovoltaika na střeše, pokud splní podmínky bezpečnosti instalace, nebude nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Zároveň nebudou zdroje pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů s instalovaným výkonem do 50 kW s výjimkou stavby vodního díla, pokud se nacházejí v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, vyžadovat rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Hospodářský výbor schválil ještě další pozměňovací návrh, a sice technickou úpravu dodavatele poslední instance, podle které může být dodavatelem poslední instance více obchodníků v rozsahu dodávek elektřiny nebo plynu na základě vzájemné dohody. Se všemi výše uvedenými pozměňovacími návrhy Ministerstvo průmyslu a obchodu souhlasí. Navrhované úpravy energetického stavebního zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie výrazně přispějí k urychlení výstavby výroben z obnovitelných zdrojů a zároveň přinesou snížení administrativních požadavků a zefektivnění procesů nutných pro výstavbu a provoz obnovitelných zdrojů na úrovni státní a veřejné správy. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Dovolte krátké shrnutí. Vládou předložený návrh novelizace návrhu energetického a stavebního zákona, který má za cíl podporu výstavby bezemisních zdrojů, představuje v kontextu probíhající energetické krize jeden z důležitých kroků na cestě k transformaci energetiky, zajištění energetických potřeb České republiky a ochrany životního prostředí. Reaguje tak na aktuální problémy na trhu s energiemi. Schválením tohoto návrhu pomůže České republice snížit závislost na výrobě energií z fosilních paliv. Přitom právě přebujelá byrokracie a složité administrativní procesy jsou hlavní překážkou pro výstavbu nových bezemisních energetických zdrojů. Podpora fotovoltaiky, což je primárním cílem zde projednávané novely, je jedním ze směrů, kterým by se měla energetika v České republice ubírat. Pan ministr už řekl ty pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy jsou technického charakteru a nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona."
Předložený návrh uvede z pověření vlády ministr financí Zbyněk Stanjura, kterého prosím, aby se ujal slova. A vás ostatní prosím o ztišení.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vím, že to všichni víte, ale dnešní projednávání budeme věnovat především podávání pozměňovacích návrhů, které nemohou změnit tyto tři základní parametry. Těším se na tuto rozpravu.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Konstatuje, že následující výbory doporučily Poslanecké sněmovně přijmout tato doprovodná usnesení. První návrh byl zemědělského výboru: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby v průběhu roku 2023 dále posilovala rozpočtovou kapitolu 329 Ministerstva zemědělství za účelem financování opatření realizovaných v souvislosti s klimatickou změnou." Ještě poznámka, co se týče příloh 1 a 2 k tomuto usnesení - ty mají reflektovat schválené pozměňovací návrhy.
K předloženému návrhu zákona otevírám podrobnou rozpravu. Nyní tedy vystoupí pan předseda Okamura, který se přihlásil s přednostním právem jako první.
Takže bych si dovolil vás požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, který je skutečně dočasný, a nejde o nic jiného než po tuto mimořádnou dobu v situaci, kdy bude někdo vyměňovat zdroj tepla, aby to bylo se souhlasem provozovatele soustavy zásobování teplem, nebo chcete-li, držitele licence na výrobu tepla, respektive jeho distribuci.
Táži se pana ministra, jestli má zájem vystoupit? Vím, že neradi slyšíte kritiku od Národní rozpočtové rady, my jsme také nebyli rádi, když nás kritizovali, vy jste nám říkali, abychom ji více poslouchali, takže teď se pouze na ni odkazuji. A víme všichni, že ty požadavky rostou a porostou ještě navíc zdroje na splácení tohoto dluhu. Já to považuji za nebezpečný precedens a nedovedu si představit, že by se to takto aplikovalo i na jiných rezortech, ať už na průmyslu, na obraně, na Ministerstvu školství - prostě chybí nám zdroje, tak si je půjčte a budete je splácet. Nepochybně by se tento typ projektu dal odfinancovat i na jiných ministerstvech. Já si vzpomínám, pane ministře, že jste minule říkal, že bychom vás spíše za to měli chválit, že jste přišli s novým řešením, že jste přišli s novou formou financování. Já už to nebudu dále prodlužovat, můj názor znáte.
S faktickou poznámkou chce nyní reagovat pan ministr Stanjura. Prosím.
Nikdo z nás nepřipodobňuje úvěr k PPP projektům. Nevím kdo, ale já určitě ne. Je velká naděje, že budou lepší.
S další faktickou chce reagovat pan ministr.
Nic takového prostě není. Ale i kdyby, jaký je v tom rozdíl? Pokud je to priorita vlády, a to je, podívejte se, jaký je rozpočet navržený, a nebudeme se vracet k debatě, že jste to neměli pokryté, vámi zahájené akce, podepsané akce, neměli jste to pokryté ve střednědobých výhledech, bohužel, takže tam nebyla realistická čísla. Takže nebojíte se o SFDI?
Je to rezortismus, ale je to rezortismus zejména ze strany Ministerstva financí. Tak proč, když je to takto, jak říkáte, jsme to neudělali stejně jako v těch letech předcházejících? Přece všichni víme, že to bude muset zaplatit.
A lidi zajímá, jakým způsobem budou dodávány ty služby, zda budou včas, zda budou mít jednotný design. Rád budu další kroky se vznikem agentury komunikovat. Prosím, nesrovnával bych to ovšem s Národní sportovní agenturou ještě ze dvou důvodů. Skutečně to není umbrella nebo průřezové téma, kterým se zabývají všechna další ministerstva či čerpají jeho služby, v tom je to odlišné. V tomto případě nechodí její experti konzultovat třeba architekturu nějakého řešení ve sportu, sylaby, osnovy, které se třeba týkají nějakého sportovního vzdělávání. Ve světě prostě to je standard, že to je agency - agentura, nijak se to neváže k faktickému statutu, což je v tomto případě USU (?), a všechny ty věci, které jsou zde zmiňovány v souvislosti, a toto jste řešili, toto jste nějakým způsobem adresovali. Jak říkám, ten projekt má sáhodlouhou dokumentaci rozdělenou asi do šesti a pak nějakých podskupin, ať je to HR, to znamená personalistika, ať jsou to technická řešení, převod systémů. Myslím si, že každý ten stream nebo každá ta oblast se soustředila na nějakou specifickou část toho projektu. Není to žádná hurá akce, je v tom osm měsíců práce. A samozřejmě i ta poslední věc ve smyslu, o kterém hovořila paní poslankyně Dostálová: ano, počítáme s tím, jakmile DIA bude mít ambici býti nějakým příjemcem evropských peněz a dotací z IROPových programů, je nutné jít cestou té změny, s tím počítáme.
Váš příspěvek vyvolal několik faktických poznámek. Nejdříve paní poslankyně Ožanová, poté bych poprosil, aby se připravil pan poslanec Volný a poté pan poslanec Nacher.
Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, já se domnívám, že by bylo vhodné, máte tam záložku kariéra, máte tam i externí spolupráce - víte, ono v tomto oboru je to standard, že se to zveřejní na stránkách ministerstva a podobně. Domnívám se, že byste měli prodloužit lhůtu výběrového řízení a ještě zveřejnit standardními prostředky, jak to bývá běžné v této oblasti, například milostivě byste to mohli dát alespoň na stránky Ministerstva pro místní rozvoj, kde jsem to skutečně nenašla.
Pozměňovací návrhy mám dva.